Tato novela opravdu reaguje na celou řadu požadavků ředitelů, protože financování na jednoho žáka v době, kdy poklesl počet žáků, se ukázalo jako nerelevantní. To vidím jako zásadní věc, která může ovlivnit ne zrovna zamýšlený kladný dopad do fungování školství.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, změny financování škol, které předkládáme, žádaly dlouho všechny odborné asociace ve školství, školské odbory, zaměstnavatelé i OECD. Stejně jak musí být každému známo, že v tuto chvíli je na máločem taková shoda jako právě na těchto změnách financování škol. Férové a spravedlivé financování škol je základním předpokladem kvalitního vzdělávání. Kvalita bez peněz je metoda, která se školám zajedla. Tu si zkoušely dlouhou dobu. Změny financování, které předkládáme, zajistí právě to, aby si děti z hlediska financování svého vzdělávání byly rovny, a to jak v malotřídních školách menších obcí, tak ve velkých aglomeracích nebo v jednotlivých krajích. V tuto chvíli tomu tak není, jsou na to jasná data a každý, kdo říká, že to není pravda, tak lže. Co se týká změn financování, přinášíme právě snížení administrativní náročnosti, přinášíme odstranění tzv. lobbingu v krajských normativech, tzv. oblíbenců a neoblíbenců v rámci krajských rozpisů. Toto všechno slýchám od učitelů a ředitelů také. Toto jsou ale konkrétní kroky, které tyto jejich problémy vyřeší. Stát také začne směrem ke školám být fér a zaplatí to, co si objednává v rámcových vzdělávacích programech. Doposud tomu tak nebylo a není tomu tak. Změny financování škol, posilování školského rozpočtu a také prosazení vyššího respektu k učitelskému povolání, změna přístupu k pedagogické přípravě, kariérní řád a revize dalšího vzdělávání nám zajistí, a podotýkám nám všem jako rodičům, opravdu kvalitní vzdělávání našich dětí v budoucnu.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný.
Děkuji panu zpravodaji.
Tak dovolte, abych využil tuto příležitost. Když jsem poslouchal její závěrečné slovo, tak s těmi cíli, které tady deklarovala, mohu souhlasit. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, paní ministryně.
Nechci tady být za hlupáka a rozhodně ani koalice, že nás nenapadlo to, co se nabízí - částka na každého žáka, spravedlnost.
Jsem přesvědčen, že je potřeba provést změnu financování regionálního školství, že způsob, který byl v posledních letech uplatňován, vede k zásadním problémům, a to především k problémům, které způsobují růst nerovnosti v podmínkách financování žáků v jednotlivých krajích. Současně jsem ale přesvědčen, že řešení, které zvolilo Ministerstvo školství, je řešení špatné, které nepovede k odstranění tohoto problému, nepovede k lepším podmínkám pro školy, pro ředitele škol, nepovede k tomu, aby byli lépe odměňováni kvalitní učitelé, nebude mít motivační efekt a nebude dostatečně efektivní z hlediska vzdělávacího systému. Řešení, které navrhovala Občanská demokratická strana, a řešení, které jsem připravoval s týmem odborníků v době, kdy jsem byl ministr školství, bylo skutečně založeno na principu financování, nebo poskytování finančních prostředků na jednotlivé žáky. Náš systém byl jednoduchý, náš systém byl motivační, náš systém odstraňoval nerovnosti ve financování. A mě velmi mrzí, že tímto způsobem Ministerstvo školství nešlo. To, co tady máme předloženo, je nárokové, komplikované a nepovede to k lepším výsledkům vzdělávání. Systém, který jsem prosazoval já a který prosazuje Občanská demokratická strana, je přesně opačný. A ručím vám za to, že by na základě takového systému žádná malotřídní škola nezanikla, protože i na to se tam samozřejmě pamatovalo.
Děkuji panu předsedovi. A nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Nyní paní poslankyně Chalánková v řádné rozpravě. Připraví se paní poslankyně Putnová, také řádně přihlášená do rozpravy.
Proč se tím zabývat? Zdálo by se, že mluvit, bavit se o pamlskové vyhlášce už je passé. Vyhláška vstoupila v platnost k začátku roku. Díky tomu, že je vyhláška platná, totiž můžeme vidět její praktické dopady. Díky tomu, že je otevřený školský zákon, máme jedinečnou šanci napravit nedomyšlené změny, které k začátku roku dopadly na studenty, učitele a ředitele především víceletých gymnázií. Jsou to navíc změny, které z rozhodování ve školách zcela vytěsňují rodiče. Bufety se masově ruší. Někteří ředitelé měli odvahu a kantýny po dohodě s provozovatelem ve škole ponechali. Někde se kantýna přemístila do uzavřeného prostoru. Jejich nejistotu posilují poslední vyjádření zástupců ministerstev školství a zdravotnictví, kteří pod tlakem veřejnosti připustili postupné zmírňování vyhlášky. A ředitelé musí plánovat, jednat s provozovateli a hledat řešení. Na tom ještě do konce roku fungoval bufet, mimochodem se stále se zlepšujícím sortimentem, ve kterém po odpoledních klubech dětí čekávávali i rodiče a místní bufetářka jim vařila kafe. Bufet zrušili a od Nového roku na jeho místě funguje jen automat na müsli tyčinky a několik druhů horké cikorky. Úsměvné to bohužel není. Když jsem se o pamlskovou vyhlášku začala zajímat, netušila jsem, co všechno se za ní skrývá. Tak třeba jsem s překvapením zjistila, že už dnes kolem škol krouží armáda různých výživových poradců. V rámci různých projektů školám radí, jak zlepšit jídelníček ve školních jídelnách. To je samozřejmě správné. Ale jezdí za dětmi a organizují školení o zdravé stravě. Takových projektů jsou podle všeho desítky. Jen namátkou - Pestrá strava bez chemie, Zdravá pětka, Zdravá strava do škol, Skutečně zdravá škola a další. Pamlsková vyhláška všem těmto výživovým odborníkům otevřela nový prostor, ve kterém se mohou realizovat. V této souvislosti mě zarazila jedna drobnost, o kterou se s vámi podělím. Prolobbováním pamlskové vyhlášky se veřejně pochlubila jedna konkrétní výživová poradkyně, která ještě před pár měsíci na svém webu balíčky pro školy nabízela. Dnes byste je tam hledali marně. Tipuji, že si jen zavčas uvědomila jistý střet zájmů, který může tento způsob boje za zdravou výživu představovat. Jde mimochodem o stejnou dámu, která přivezla své svačinky ochutnat na školský výbor. Nevím, z jakého titulu. Není ani úřednice Ministerstva školství a oficiálně ani autorka vyhlášky. Nechci těmto lidem podsouvat, že pravidla zdravého stravování prosazují ze zištných důvodů, aby si zajistili svoji vlastní obživu. Jenže i tady je problém. Během debat o pamlskové vyhlášce se ozvali i nutriční experti, kteří se závěry jejich propagátorů nesouhlasí. A dokonce jsem zaregistrovala, že i zmíněná výživová poradkyně, která naběhla do Sněmovny se svými jednohubkami, veřejně připustila, že třeba taková nízkotučná dieta není možná pro děti úplně dobrý nápad a že světové trendy velí v této oblasti opatrnost. Takže zase budeme asi něco měnit podle výživové poradkyně. Dokonce bývaly doby, které si pamatuji, kdy se rodiče o správné výživě, pokud nastaly nějaké problémy s vývojem a zdravím dítěte, radili s lékaři a stačilo to. A dokonce i naopak. A podle všeho také Ministerstvo zemědělství. Podepsaly ji téměř tři tisíce rodičů. Ministerstvu zemědělství nechci křivdit, ale zdá se mi, že alespoň tento resort by mohl být v prosazování zdravého rozumu důslednější. Vždyť vyhláška vyhnala ze škol i zcela běžné potraviny a výrobky českých potravinářů. Samozřejmě mě potěšila včerejší slova pana ministra Jurečky, který se od vyhlášky nakonec distancoval a oznámil záměr tlačit na její změnu. Anebo s hlasem rodičů a vedení škol vůbec nepočítáte? Nebo to chápu tak, že jen podle neznámého klíče budete chtít rozšířit seznam potravin, které lze na půdě školy prodat? A stačilo by jediné. Myslím, že recept na řešení nám dali do rukou samotní ředitelé středních škol. Ti dlouhodobě volají po zachování role školských rad, které by mohly vhodnost umístění školních kantýn a jejich nabídky posoudit podle konkrétních podmínek ve škole. Asi nemusím zdůrazňovat, že školy a jejich režimy jsou různé. Někde běží odpolední programy, někde fungují současně různé zájmové kluby, hudební školy, kroužky, liší se věková skladba studentů, jejich počet i potřeby. A právě proto jsem přišla s jednoduchým řešením. Tím můžeme jasně dát najevo, že školy nejsou místem pro reklamu a jakýkoliv druh byznysu. V tomto duchu vyznívá i školský zákon. Ale současně umožněme školským radám přijmout z tohoto zákazu výjimku. Asi nikdo z nás nebude rodiče podezírat z toho, že by chtěli po vedení školy automaty na přeslazené nebo nezdravé věci. Na rozdíl od ministerstva jim ale možná nebude vadit, když si jejich děti koupí po odpoledních kroužcích ten vdolek s marmeládou.
Je to hlasování 176, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 165, proti žádný, návrh byl přijat.
Je to pouze úprava v textu. Děkuji. Bod 12 je již tímto nehlasovatelný. Garanční výbor stanovisko nedoporučující.
Zahájil jsem hlasování o návrhu pana zpravodaje.
Jedná se o krajské úřady a financování základních škol, zřízených jinou obcí. Garanční výbor zde nezaujal stanovisko.
Je to hlasování 179, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 100, návrh nebyl přijat.
Jedná se o pozměňovací návrh školského výboru, úprava textu 183, vložení nového odstavce a úprava slova "přechodné" na "přechodná" ustanovení. Stanovisko garančního výboru doporučující. Stanovisko výboru doporučující.
Je to hlasování 181, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 164, proti žádný, návrh byl přijat. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Je to hlasování 182, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji. Proto tento tisk nebudeme dnes projednávat, bude i nadále přerušen do splnění oné podmínky, a budeme se zabývat bodem Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Jan Birke.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji panu navrhovateli.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady mám usnesení hospodářského výboru ze své 45. schůze ze 14. prosince.
Tolik jako zpravodaj a potom se k tomu vyjádřím ještě jako poslanec nezpravodaj.
Nejprve tu mám faktickou poznámku pana poslance Petra Kudely.
Ale do toho v tuto chvíli zabíhat nechci. Paní kolegyně poslankyně Semelová tam dává pozměňovací návrh na zrušení financování církevních škol ze státního rozpočtu. Víme také, že církevní školy jsou otevřené všem, nevybírají školné, a není tedy žádný důvod k nějakým takovýmto krokům, které postrádají hlavu, patu a řádné odůvodnění. Tady jsme zcela zásadně proti. Já už jsem zahájil diskusi s paní ministryní a jsme domluveni na dalším pracovním setkání ohledně této vyhlášky. Jsme pro její zmírnění a odbornou debatu za účasti dietologa. My jako klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh podpoříme. Myslím si, že je zbytečná jakákoliv hysterie nebo vypjatost. Není to žádné znění, které se dotkne rámcových vzdělávacích programů nebo fakticky vstoupí do výuky. Zejména v době, kdy se skoro každý z nás, řekl bych napříč, dovoláváme identity křesťanských kořenů. Tam nám to nevadí. Tady je ta antická tradice, židovská tradice a kultura, samozřejmě humanismus. A pokud jsme národem Komenského a dovoláváme se ho i jako učitele, tak Komenský byl na prvním místě křesťan. Kdo nechápe Komenského jako křesťana, vůbec neví, o čem je řeč a vůbec vlastně nechápe jeho dílo.
Já jsem jenom chtěla krátce reagovat na pana poslance Miholu. A nic nebrání soukromým zřizovatelům, případně církvím, aby si zřizovali své školy. Proti tomu já nic nemám. Takže soukromé školy i církevní školy ať žijí, ale za své. Takže v každém případě školský zákon, který nyní projednáváme, má naši podporu.
Připraví se pan poslanec Gabal, a poté ještě pan kolega Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Možná znáte práce německého filozofa a pedagoga Diesterwega. To ostatní příjmení. Znovu opakuji, já se hlásím k tomu, kdo tvrdí, že jméno, které nese, je člověk.
Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi. Pan poslanec Ivan Gabal je nyní přihlášen k faktické poznámce.
Už jsem jednou vaším prostřednictvím upozornil poslankyni Semelovou, že pokus odebrat státní dotaci jakékoliv základní škole a snaha zavést plné školné na základních školách je protiústavní. Listina základních práv, která je součástí naší Ústavy, v článku 33 říká: Za prvé. Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Za druhé. Tedy všichni občané bez ohledu na školu, jestli splňuje zákonné podmínky. Takže návrh poslankyně Semelové je protiústavní.
Ale rozpravu otevřít musím. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, paní poslankyně Jana Černochová se hlásí ve třetím čtení, rozpravu povedeme. Tak, paní poslankyně, máte slovo. Vidím tady hloučky a žádám kolegy a kolegyně, aby zaujali místo podle zasedacího pořádku, ukončili debaty, protože jsme ve třetím čtení a po rozpravě, která pravděpodobně bude krátká vzhledem k tomu, že nemám další přihlášené, budeme rozhodovat o velmi důležitém zákoně. Prosím, máte slovo.
Já se také pokusím být velmi stručná. Jak víte, tato norma byla diskutovaná na půdě Poslanecké sněmovny už v minulém volebním období. Ten proces je dlouhý, protože je to skutečně velmi zásadní norma. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní kolegyni Janě Černochové. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Jsme v tuto chvíli před třetím čtením projednávání návrhu zákona. Jde přece jenom o systémovou změnu. Takže souhlasím s tím návrhem, který zde předložila paní poslankyně.
Protože je to skutečně norma, která by měla být nadčasová a neměla by být poplatná tomu, kdo zrovna je u moci, kdo je v pozici nebo v opozici.
Protože nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Máme před sebou procedurální hlasování, a to o vrácení předloženého návrhu do druhého čtení. Já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Zahajuji hlasování 167 a ptám se, kdo je pro vrácení předloženého návrhu zákona do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji tedy předsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 215 s tím, že máme před sebou projednání znovu ve druhém čtení. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za pochopení.
Pane předsedající, vaším prostřednictvím odpověď panu poslanci Grebeníčkovi. V Lisabonské smlouvě se hovoří pouze o humanismu. A já se ptám vaším prostřednictvím pana poslance: Bylo to dobře?
Chci zareagovat také na poznámku pana poslance Grebeníčka. Už to řekla ve své poslední větě paní poslankyně Nováková. Já ho budu všemi svými možnostmi podporovat.
Děkuji panu poslanci Kudelovi.
I já bych se chtěl připojit k tomu, co tady říkala kolegyně Nováková. Proto všemi hlasy budeme tento návrh podporovat.
Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi.
Ta hodnota, kterou chceme chránit a kterou musíme chránit, je sekularismus. Ten vyrostl na základech židovské a křesťanské tradice, ano. Ale je to sekularismus, který nás teď posouvá dopředu a který musíme udržet. Děkuji.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane premiére, členové a členky vlády, moje strana nepochybuje o tom, že evropská civilizace má několik pilířů. Tyto pilíře jsou řecká filozofie, římské právo a židovství a křesťanství. My se na to vždy odvoláváme, a pokud tady zaznělo to, že se toto neodrazilo v tzv. Lisabonské smlouvě, nebo předchůdkyni, tzv. Ústavě pro Evropu, v její preambuli, to rozhodně není naše chyba. My jsme vždy toto zdůrazňovali a ze všech pozic jsme toto prosazovali. A také se přidávám do té plejády kolegů, kteří musí připomenout to, že Jan Pavel II. ani žádný jiný papež nikdy nebyli členy Evropského parlamentu, a pokud vím, tak snad ani žádného jiného parlamentu, čili toto v podstatě nemohli prosadit. My jsme tady na půdě českého parlamentu a my máme tu možnost toto prosadit, nebo toto odmítnout.
Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Kořenek, také k faktické poznámce se přihlásil pan zpravodaj.